Tomu rozumím.
Ale s faktickou poznámkou paní kolegyně Balaštíková. Pan ministr jistě posečká. Děkuji. Nyní tedy s přednostním právem ministr zemědělství Miroslav Toman.
Musím říct, že jsem rád za vystoupení pana poslance Jurečky, protože spoustu věcí bych musel okomentovat a možná bych byl ještě tvrdší. Myslím si, že zastávat se jedné malé skupiny není úplně fér. Opět vám nabízím doučovací hodiny, jsem na to připraven. Co se týká dotací. Vy jste podporoval české, moravské a slezské zemědělství řádově necelými 800 miliony korun. Vážený pane poslanče Bendle, byl jste to vy, který bojoval proti zákonu o významné tržní síle. Slyšel jsem úplně stejné argumenty. Zdraží to potraviny, vytlačí to české výrobce. Zákon o významné tržní síle snížil splatnost na 30 dní a zrovna tak jsou předložené další věci. Příčina - pojďte si říct, kde to je. Je to chování a struktura řetězců, které máme na území České republiky, kdy ani jeden z nich není český. To znamená, upřednostňují výrobky z těch zemí, kde prodávají. Dále chci upozornit, proč tam není vyhláška. Pane poslanče Bendle, vy jste byl také proti tomu.
Musím říct, že například projekt Potraviny na pranýři jsme zavedli my, a jeho prezentaci veřejnosti, aby věděli, co kvalitního naši inspektoři objevili, jakým způsobem s tím nakládají, jak postihují dotyčné dodavatele. Takže prosím, to tady nemíchejme. Dvojí kvalita. Já jsem říkal, že ten návrh zákona, který byl předložen, že v podstatě tam žádný dynamit ani nějaká výbušnina nebyla, že jsme byli schopni najít konsenzus nad řadou těch věcí, které ten zákon, který je poměrně obsáhlý a není nedůležitý, že bychom je byli schopni najít.
Připraví se zpravodaj.
Jsem rád, že tato debata v Poslanecké sněmovně začala a že se možná nedostaneme úplně k tomu konci, tak jak předkládá tento zákon, ale někdy začít musíme. Protože ta koronavirová krize nám ukázala, jaký je to problém. Vzpomeňte si jenom na případ, kdy Německo zastavilo roušky na hranicích, aby se nemohly dostat do České republiky, protože je potřebovali sami Němci.
Nyní pozměňovací návrh E pana poslance Michálka. Hospodářský výbor nedoporučuje. A nyní návrh zákona jako celek. Hospodářský výbor doporučuje.
Tak. O všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám děkuji a končím třetí čtení tohoto tisku. Otevírám bod
Hezké dopoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, pane předsedo. Moje vystoupení jako předsedy zemědělského výboru k tomuto tisku bude velmi stručné. Ta debata pokračuje. Dneska zrovna odpoledne sedíme s panem ministrem a s jeho kolegy, s kolegou Kováčikem a dalšími, se zástupci Agrární komory, Potravinářské komory a dalších účastníků celého řetězce, abychom našli nějaký kompromis, který já tady dneska nechci specifikovat, protože zatím ten kompromis nalezen není. Čili proto zemědělský výbor navrhl vrátit tento zákon do druhého čtení.
Teď abych nikomu nekřivdil, mám pocit, že pan Kováčik byl o trochu rychlejší než pan předseda Kalousek. Tak. Pan předseda Kováčik, poté pan předseda Kalousek.
Takže se omlouvám. To je můj pozměňovací návrh, který jsem při jednání výboru přislíbil stáhnout.
Já budu poměrně stručný, protože nás zcela jistě ta debata čeká na zemědělském výboru i potom na základě toho návrhu, který sem opravdu půjde. To není pravda, že na to všichni zemědělci čekají, na takovýto signál. Například Asociace soukromých zemědělců, což je několik tisíc farem, převážně rodinných, se jasně vyjádřila v tom smyslu, že si něco takového nepřeje a že to rodinné farmy poškodí. Ano, umím si představit, a pro ně je to také děláno, že by to bylo velmi výhodné pro velké průmyslově hospodařící zemědělské společnosti, ale bylo by to nesmírně nevýhodné pro rodinné farmy, pro sedláky, kteří se v tomto směru vyjádřili. O tom, že by to znamenalo zvýšení cen a zhoršení kvality pro české spotřebitele, o tom ani snad nemusíme hovořit. To je prostě logický důsledek omezení konkurence v každém případě. A o tom, že je to v rozporu se zásadami jednotného evropského trhu, snad také nemusíme hovořit. To je jenom stejná nepřijatelná hloupost, akorát v jiném parametru.
Jestli dovolíte, pár věcí. Je potřeba říct, že nemůžeme rozlišovat zemědělce na malé a velké.
Palestinci tyto dohody ve svém tehdejším parlamentu nikdy neratifikovali a naopak je nikdy nedodržovali, považovali je jen za předstupeň ke zničení Izraele. Ve skutečnosti nikdy nesouhlasili a dodnes většina z nich nesouhlasí s dvoustátním řešením. OOP zamítla celý návrh, aniž by nabídla nějaký protinávrh. Stát přišel díky tomuto běsnění minimálně o tisíc svých občanů. V roce 2008 se dostává k moci Mahmúd Abbás. Pro Abbáse a další palestinské politiky jsou izraelské mírové návrhy nedostatečné, nepřijatelné. Palestinští politici chtějí pouze jednotnou arabskou Palestinu od řeky Jordán k moři. Jakmile byl plán zveřejněn, Abbás se proti němu důrazně postavil a prohlásil: Tisíckrát říkáme ne, ne, ne této dohodě století. Od začátku jsme ji odmítali a měli jsme pravdu. Na druhé straně platí, že je dobré, když svoje stanoviska koordinujeme. I parlamentní diplomacie by měla probíhat v nějakém rámci a myslím si, že probíhá. Nepoučovat, nerozdávat rady. Předpokládám, že o něm asi budeme hlasovat. Děkuji, pane předsedo.
Prosím, máte slovo. Děkuji.
S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Jiří Valenta. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Slibuji, že budu vystupovat teď úplně naposled. Směrem ke kolegovi Bendovi vaším prostřednictvím. Vážený pane kolego, v projevu poslance existují takové slovní prostředky, jako je analogie či srovnání. Jestli ani toto nebudu moci podle vás zde používat, potom bych to považoval za flagrantní porušení svého ústavního práva poslance zde nějakým způsobem reagovat na věci, na které reagovat bych chtěl.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já myslím, že je potřeba si říct, že Izrael je zemí, která je neustále ve válečném konfliktu, a z tohoto hlediska je potřeba také vnímat kontext. Válkové i kolegovi Výbornému za to, že se zastali Daniela Hermana. To, co tady z úst pana kolegy Valenty zaznělo, je bohapustá lež. Já jsem na Sudetoněmeckém dni byl také a mohu vám garantovat, že Witikobund tam má zakázaný vstup. Máte v tom naprostý zmatek. Sudetští Němci mají několik organizací. Jsou to například sudetoněmečtí katolíci, sudetoněmečtí evangelíci, sudetoněmečtí sociální demokraté. Ten, kdo na dni, jehož se zúčastnil Daniel Herman i já i mnozí jiní politici z jiných stran, tam jsou zváni sociální demokraté, křesťanští demokraté, Zelení nebo Židé. Loni, pokud se nepletu, dostala cenu Karla Velikého paní Charlotte Knoblochová. Tato dáma je představitelkou bavorských Židů. A jestli vy si myslíte, že u revanšistů nebo nacistů by Židé, kteří trpěli, stejně tak jako sociální demokraté, křesťanští demokraté, komunisté, kdy byli vyvražďováni a systematicky likvidováni nacistickou zrůdnou ideologií, že by tam jeli, tak by to chtělo mokrý hadr na hlavu. Není jeho součástí. A už přestaňte tady lhát! Je to naprostý nesmysl a je to podlá lež. Vedle mě seděla paní Knoblochová a seděl vedle mě Horst Seehofer, což je spolkový ministr vnitra, bývalý premiér Bavorska. Mluvíte o věcech, kterým vůbec nerozumíte, matete veřejnost a lžete! A mě to velice mrzí, protože se musíme bavit samozřejmě o těchto věcech. Stejně tak je debata o Benešových dekretech. Jediná strana v Německu, která je relevantní a která požaduje úplné zrušení Benešových dekretů, je AFD, se kterou se bratříčkuje SPD pana Okamury a Trikolóra pana Klause. Velmi mě mrzí, že používáte tady tu nenávistnou rétoriku, která je - a já to tak aspoň cítím - jednoznačně protiněmecká. Vždyť jsme pořád ve stejném modu. Vy se vracíte furt zpátky a ještě u toho se nestydíte! A já nevím, co je horšího tedy, popravdě řečeno. Oboje je ale smutné, ať už to je, jak to je. A upozorňuji vás, že některé výroky, které tady padají a jsou lživé, významně poškozují zájmy České republiky.
Ta chyba se týkala párování. Já bych se chtěl z tohoto místa prostřednictvím pana předsedajícího v prvé řadě omluvit kolegyni Janě Černochové a samozřejmě i ostatním kolegům, kteří zajišťují párování, protože já jsem prostě zpanikařil, když jsme prohrávali všechna hlasování, a povolal jsem bohužel i lidi, kteří byli vypárováni. Matematicky to sedělo. Bylo vypárováno celkem 15 lidí, nás chybělo 29 v tu chvíli, to je moje chyba samozřejmě, a já jsem zpanikařil a za tuto svoji chybu se všem omlouvám a prohlašuji, že se mi to už do konce volebního období nestane.
A pokračovat budeme podle pořadu schůze bodem číslo Stanovisko Poslanecké sněmovny k článku tří ministrů zahraničních věcí Zatím tomu tak není. Tak. Teď už to snad umluvíte, pane kolego.
Ukazuje se ale, že to nestačí. Vyjde článek - on to není dopis, ale je to článek - který jde proti závěrům těchto schůzek. Vyvolá to šok doma a velké znepokojení v Izraeli. Tato koncepce nebyla této ani minulé Sněmovně představena. V červenci 2015 se zde ve Sněmovně konal jakýsi kulatý stůl. Já to vidím úplně naopak. To nechť se bere na vědomí." Pro mě další nepřijatelnou analogií je anexe Krymu. Izrael nezabírá území cizího státu, navíc zde jde o bezpečnostní aspekt pro celý region. Stát Izrael na území byl od roku 1948 a nemůže jej opustit. Podstatou mírového návrhu je rozšíření civilní jurisdikce na část osídlení, která již existují. Výsledné řešení bude záviset na dohodě. Není možné zjednodušovat situaci na to, že je všechno špatné, co udělá Izrael. V pondělí začaly létat znovu rakety z Gazy, a nikdo ani nevzdechl. Ale dělají to progresivistická levicová hnutí v západní Evropě, která nemají žádný tvůrčí politický program a promítají svůj ideologický boj na mapu světa. Mezinárodní právo se tvoří, vzniká jednáním, dohodami, které mohou překonat minulý status quo. Současná situace nová není.
Je to projednáno s Ministerstvem financí, je to projednáno s Českou kanceláří pojistitelů. A já vůbec nevím, proč do toho motáme policii a záchranku. Funguje to. Já jsem věnoval poslední rok tomu, abych toto znění zákona vyjednal, a vy to navrhnete zamítnout. Tak v pořádku, ale pak nechápu, proč tady vystupoval Zbyněk Stanjura a vyzýval mě k tomu, ať bojuji s administrativou. Tohle by zlikvidovalo obrovské stohy papírů u hasičů a místo toho, aby se hádali s pojišťovnami, tak mohli cvičit nebo odpočívat.
Faktická poznámka paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Kott.
Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já se tady chci zastat pana poslance Žáčka, protože jsme v bezpečnostním výboru dva, pan poslanec Žáček a já, a s nikým z nás ta záležitost projednávána nebyla. Takže pan ministr nemá pravdu, když říkal, že to s námi bylo projednáváno. Zadruhé, kolegu Žáčka naštvalo to, že tady pan ministr říká, že kvůli covidu to musí tady projednávat ve zrychleném řízení. To není pravda. Ten návrh byl v devadesátce předkládán od samého začátku. Tak se prosím nevymlouvejte pořád na covid. Nemáte pravdu. Podívejte se do toho systému. Vy jste tady tu devadesátku předložil dávno před covidem. Co se týče věcného obsahu zákona, předpokládám, že zamítnutí neprojde. Budeme se tomu věnovat na výborech. Budeme to diskutovat. Pan Hamáček je poslanec, který tady byl i v minulém volebním období, teď je vicepremiér, ale předtím jako poslanec, takže si i pamatuje, že podobné návrhy měl pan ministr vnitra Chovanec a tato Sněmovna tyto návrhy nepodpořila. Takže znova máme obavy a chceme s vámi diskutovat o tom, jestli se tam vypořádaly všechny ty argumenty, které tady zaznívaly, když se ten návrh projednával už jednou. To není pravda. Poslanecká sněmovna, kde vy jste měli většinu, se naprosto legitimně rozhodla, že nechce jít touto cestou. A teď to předkládáte znova. Tak pochopte naše obavy.
A samozřejmě nevím, do jaké míry to poškozuje, nebo o čem tady chceme diskutovat, když pan ministr to tady myslím zcela zřejmě osvětlil.
Hasič je od toho, aby zachraňoval. Dám příklad. Jestliže spadne vozidlo do rybníka na návsi, přijedou hasiči, vozidlo vytáhnou, nevznikne škoda třetí osobě, tak to hasiči udělají za nulu, protože nedostanou od pojišťovny ani korunu. A tento návrh měl tyto věci eliminovat a udělat tak, aby pro Hasičský záchranný sbor jejich činnost byla komfortní a skutečně se zbavili jakékoli administrativní zátěže a to důkazní břemeno bylo na straně pojišťovny.
Děkuji, pane předsedo. A ty sporné věci jsem zkonzultoval. Jsou to vždycky věci, o které se pak vedou ty spory, když někdo řekne, uklízeli jsme tak, nebo tak. Ale to jsou věci... A pak se samozřejmě uvidí. Ale to jsou věci, které můžeme v rámci diskuse vyřešit.
Nad mezinárodním právem je vždy ještě jedna vrstva a je to imperativ míru. Uvědomme si, že v 19. století byla Svatá země velmi řídce osídlená. Jistě uznáte, že toto východisko k jednání je asi nepřijatelné. Ke světlým stránkám naší zahraniční politiky od roku 1989 patří podpora Izraele v jeho zápase o přežití. Já tvrdím, že u nás tady to nemá příliš místa, protože my nemáme, žádná z našich stran nemá žádný muslimský elektorát - zaplať pánbůh. A my ho nemáme - zaplať bůh. Já doporučuji všem, ať se fyzicky jedou podívat, kde a jak ty peníze končí, protože zjevně se používají ty prostředky na teroristickou činnost. Hamás je teroristická organizace, která ovládá Gazu, hnutí Fatah je bez demokratické legitimity, řídí z hlavního města tzv. samosprávu na Západním břehu Jordánu. Ale obě entity se prohlašují za palestinskou vládu. Kdyby, teoreticky, byl Západní břeh Jordánu předán nějaké palestinské entitě, hrozí reálné nebezpečí, že by se stal podobným centrem jako Gaza. Samostatný stát Palestinců dnešníma očima viděno je, aspoň podle mě, málo reálný. Je řada jiných řešení mezi společným státem a dvěma státy. Zkoušelo to OSN, Evropská unie, Obama, všichni společně. Prošla, protože Obamova administrativa proti ní neuplatnila veto, ale jen se zdržela hlasování. Uvádí, že osídlování představuje zjevné porušení mezinárodního práva, nicméně nemá právní platnost. Neobsahuje žádné sankce ani opatření, byla přijata v rámci nezávazné kapitoly VI Charty Organizace spojených národů. Nabádá Izrael, aby zastavil tuto činnost a plnil jen své povinnosti okupační správy. Takže něco se hodí, něco se nehodí. Tato rezoluce stanoví, že míru má být dosaženo jednáním, které má probíhat s cílem dohodnout se na bezpečných a uznávaných hranicích. Vedoucí arabští představitelé vyhrožovali Izraelcům genocidou. Viz Západní břeh Jordánu a Golanské výšiny samozřejmě. Ovšem i po velkém vítězství byli Izraelci ochotni uzavřít mír se všemi svými arabskými sousedy i se samotnými Palestinci, ale tehdejší arabský postoj byl jednoznačný: žádný mír, žádné jednání, žádné uznání. Odmítl uznat izraelský stát v jakýchkoli hranicích, a stal se vůdcem OOP. Vedl vojenský, teroristický boj proti Izraelcům i Židům kdekoliv na světě. Dohoda byla uzavřena pod patronátem prezidenta Billa Clintona.
O těch byrokratických procesech to je. Ona digitalizace se nestane, pokud nezměníme postupy. Za Pirátskou stranu máme připraveno několik pozměňovacích návrhů. První je elektronický spis, který řešíme v oblasti justice.